Odpověď bude jednoznačná. Kdo někde přechodně žije, je pouze host. Občané nechtějí změnit své obce v multikulturní tábory, kde se budou bát udělat vánoční trhy. Nechceme zde s volebním právem muslimy z Francie, Německa a dalších zemí, aby rozhodovali v našich obcích o stavbě mešit a prosazovali džihád a právo šaría. Zkušenosti ukazují, že jsou mezi nimi i islamističtí fanatici, kteří schvalují vraždění ve jménu své víry. Tuto budoucnost dnes pomáháte připravit. Není to nevyhnutelné. Hlasujme všichni proti. Bruselské totalitní impérium se rozpadá. Po brexitu přijdou další změny, kdy národy Evropy budou bránit svá práva, především právo, aby každý rozhodoval ve své zemi. Dnes je nutné hájit zájmy této země a jejích občanů. O tom nepochybuji. Dnešní jednání jasně ukazuje, že svoboda naší země a současná podoba evropské integrace je neslučitelná. Proto žádáme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a věřím, že nám dají lidé ve volbách mandát tyto věci prosadit.
Děkuji za slovo. Tak my jsme opoziční strana. Takhle stručně a jednoduše.
Už je tady zmínil pan předseda Stanjura. Ta věc, o které se tady hovoří, je přechodný pobyt. Byla tady velká debata už v prvním čtení o tom, jestli umožnit, nebo neumožnit na základě nikoliv rozhodnutí Ministerstva vnitra, ale na základě toho, že Ministerstvo vnitra promítlo jeden rozsudek Krajského soudu v Brně o tom, že se umožní volit cizincům, kteří jsou občany Evropské unie, v našich komunálních volbách, i pokud mají přechodný pobyt. Doufám, že jsem byl srozumitelný, zabralo to trošku více času, než jsem chtěl, ale snad to ušetří čas, který bychom poté trávili tou debatou.
S přednostním právem, pane předsedo?
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Tak prosím, ještě dejte prostor panu poslanci Gabalovi a potom panu poslanci Fiedlerovi, a pak budete mít slovo vy. Ještě jednou se omlouvám.
Děkuji. Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, já mám jenom drobnou otázku. Já nevím, kde předřečník Okamura, vaším prostřednictvím, za komunismu a Sovětského svazu přišel k volebnímu právu. Já jsem nikdy neměl pocit, že by ho byl v té době měl.
Děkuji za slovo. Já trošku racionálnější poznámku než předřečník. Dostávám řadu poznámek od občanů.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Já doufám, že to vnímáte, ty maily, že to čtete. Uvědomme si, co jsme slibovali na začátku Poslanecké sněmovny v poslaneckém...
Tak já poprosím pana předsedu vlády. Pan poslanec má pocit, že je rušen, takže...
Tak jako když něco po panu premiérovi chceme, je to taky marné, aby odpověděl. Prostřednictvím pana předsedajícího pane premiére, odpusťte si ty nevhodné poznámky.
Pane poslanče, já vás prosím, abyste se věnoval svému vystoupení. Když tak jsem schopen zjednat pořádek. Můžete pokračovat. Pokud chce někdo něco říct, tak se přihlásí a nebude z pléna pokřikovat.
Já zareaguji na slova pana premiéra. Doufám, kolegové, že si na to vzpomenete a posoudíte sami, jak v tomto případě hlasovat. Věřím ve zdravý rozum této Poslanecké sněmovny, že neuděláme další ústupek a odmítneme to, aby cizinci na našem území měli volební právo. Co mě k tomu názoru vede? Prosím, podpořme pozměňovací návrh, o kterém hovořil Jeroným Tejc.
Děkuji za slovo, přeji všem dobré ráno. On ten právník tak tvrdil, že to platit bude. Pane ministře, jak to tedy je?
Pokud nejsou žádné další faktické poznámky, tak má slovo pan poslanec Mihola, po něm pan poslanec Plíšek.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já především děkuji za to dovysvětlení panu kolegovi Tejcovi.
Prosím pana poslance Plíška, poté je přihlášen pan poslanec Grospič, pan poslanec Kubíček a pan poslanec... Tak potom. Prosím.
Myslím si, že není nutné dělat z tohoto zákona nějaké politikum a hrát nějaké politické či národní vášně. Také doplňuji, že celá řada evropských zemí nerozeznává institut trvalého a přechodného pobytu a hovoří spíše ve velké části zemí o trvalém pobytu. Já bych chtěl také ještě dodat, ono to tady nepadlo, že na tuto změnu volebního zákona čekají potenciální kandidáti na prezidenta republiky, protože tento zákon upravuje některé podmínky z hlediska petice kandidáta pro přímou volbu prezidenta republiky s tím, že se tam doplní nový údaj, a to číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu.
Jenom bych chtěl jako předseda evropského výboru říct, že právo, volební právo pro komunální, pouze komunální volby a volby do Evropského parlamentu mají naši občané, nicméně s trvalým pobytem nebo s pobytem v kterémkoli členském státu v těchto členských státech také. To samé od roku 2004, od vstupu naší země do Evropské unie, recipročně umožňujeme ostatním. Nejedná se o to, že my přiznáváme někomu něco víc, než oni přiznávají nám. To, že přechodný pobyt je velmi problematický a že toto podpoříme, a věřím tomu, že většinově podpoříme, je snad jasné.
Tento návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Odděleně? Tento návrh byl přijat. Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny k pořadu schůze. Je tomu tak. Není potřeba. Přihlášky nevidím, rozpravu končím. Závěrečná slova: pan ministr, pan zpravodaj si nepřejí.
Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Pokud diskutujete jiné body, než je bod číslo deset, občanské průkazy, tak prosím v předsálí. Můžete pokračovat.
Dovolte tedy, abych vás seznámila s tímto usnesením. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 50. schůzi po odůvodnění doktorem Petrem Mlsnou, náměstkem ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslankyně Věry Kovářové a po rozpravě c) Pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.
Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu. Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jednalo se zejména o připomínku, jak to bude, když lidé starší 70 let dostanou občanský průkaz s čipem s dobou platnosti 35 let. Nicméně problém je trošku hlubší než jenom tato věc. Poté se vrátím k té čtečce. Takže tady vidím další problém. Ten čip by tam skutečně byl a byl by to takový duplicitní systém. Jsou dvě varianty. Já bych tohle rád věděl a rád bych věděl, co by na tom čipu mohlo být. Výhoda je to, že občan bude moci komunikovat s úřady vzdáleně, z pohodlí svého domova.
Zeptám se na závěrečná slova. Všechny vás odhlásím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorek a senátorů. Kdo je proti? Vítám pana senátora Jana Hajdu a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan ministr zemědělství Marian Jurečka.
Dámy a pánové, dobrý den. Proto i já se vyslovuji pro podporu senátní verze.
Otevírám rozpravu a jako první vystoupí pan senátor Hajda.
Děkuji vám za podporu senátního návrhu, který předkládáme.
Další v obecné rozpravě je pan poslanec Pavera a připraví se pan poslanec Petrů.
Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Petrů a připraví se pan poslanec Bendl.
Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, já mám názor opačný. A to pančování představuje, když se to vyčíslí finančně, zhruba dvě miliardy ročně. Já si myslím, že stojí za to tu úpravu přijmout. A pro úplnost bych chtěl sdělit, že jsem absolvoval velké množství jednání jak s malými vinaři, tak se Svazem vinařů a dalšími. Má to neobvykle silou podporu od všech vinařů. Takže náš klub sociální demokracie plně podporuje senátní verzi této novely zákona.
Prosím pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou.
To je smysl tohoto zákona.
Nepotřebují občanku s čipem, ty tam prostě už vlastně téměř všichni dneska máme. Podávám návrh na přerušení tohoto bodu do přijetí zákona o elektronické identifikaci Poslaneckou sněmovnou.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. To, že přicházíme pozdě, nebo že jdeme se zpožděním, je výsledkem jiných procesů.
Děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, já jsem tady vůbec nezpochybňoval občanky.
Ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Gabal.
Prostě musíte být metodologicky precizní. To je jediná metodologie přístupu.
Už nikdo nebude reagovat. Má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Já tímto končím obecnou rozpravu.
My si nemyslíme, že tyto dva zákony, o kterých hovořil, jsou v přímém souladu, přímé souvislosti. Ale opravdu si nemyslíme, že je tam přímá souvislost. Samozřejmě budeme hlasovat ještě o zamítnutí tohoto návrhu. Pokud tam půjde v době, kdy životnost končí, je to zdarma, stejně tak je to zdarma u lidí, kteří dostávají občanku po dosažení příslušného zákonem daného věku, tedy 15 let.
Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásil pan poslanec Pilný.
Nepožadujeme žádné přímé rozhodování na náměstích. Myslíme si, že toto téma je zásadní, komplexní a vyžádá si parlamentní rozpravu.
Je to návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu, je to druhé kolo tajné volby, kterou jsme zahájili před týdnem. A tím druhým bodem je bod číslo 255, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. V tomto pořadí.
Po ní pan poslanec Birke.
Děkuji, pane předsedo. Z tohoto důvodu žádám o přeřazení tohoto tisku na úterý 31. ledna po již pevně zařazených bodech.
Poslanecký návrh zákona upravuje způsob výpočtu peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. V současné době je totiž výše příspěvku vypočítávána z redukovaného vyměřovacího základu. Protože věřím, že je to priorita i pro vás tady v sále, chtěla bych vás požádat o podporu pevného zařazení právě toho bodu, jak jsem již zmínila. Již rok čeká na projednání v prvním čtení.
To znamená, že se to netýká církví křesťanských a judaistických. Já prosím kolegy o podporu. Nicméně neměli bychom čekal, otálet a řídit se filozofií, že budeme věc řešit, až když se něco stane.
Pan poslanec Soukup byl posledním přihlášeným k pořadu schůze. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit. Pokud ne, tak budeme hlasovat. Zahájím hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem z grémia. Tento návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích, tak jak byly předneseny. Je to tak? Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Okamura, tisk 559, referendum, dnes po pevně zařazených bodech. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. A byl by to tedy třetí bod odpoledne.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.
Děkuji za slovo, dobrý den. Takže jsme poslední v Evropě, kteří jsme netransponovali. Patrně nejbouřlivější diskuse se v Senátu konala k bodům, které se nějakým způsobem dotýkají územních samosprávných celků. Rád bych se nyní věnoval zejména myšlence vypustit ustanovení, která se týkají pravidla pro územní samosprávné celky zajišťující minimální prostředky ke splacení nadměrného dluhu. Domnívám se, že tento postoj není udržitelný a obhajitelný z několika důvodů. V odstavci 24 směrnice se konstatuje, že je třeba dbát zejména na to, aby se rozsah povinností a postupů stanovených ve vnitrostátních rozpočtových rámcích náležitým způsobem vztahoval na všechny subsektory sektoru vládních institucí, a to zejména v členských státech se silnou fiskální decentralizací. A konečně v odstavci 25, aby rozpočtové rámce účinně podporovaly rozpočtovou kázeň a udržitelnost veřejných financí, měly by komplexně pokrývat veškeré veřejné finance. Je třeba zdůraznit, že územní samosprávné celky tvoří jeden celý subsektor sektoru vládních institucí. Navržené pravidlo pro územní samosprávné celky bylo konstruováno jako nejlepší dostupná varianta a patří k nejmírnějším v Evropské unii. Pravidlo odráží schopnost financovat dluhové závazky konkrétní obce, města či kraje svými likvidními prostředky. Navíc neobsahuje žádné sankce, nýbrž nápravný mechanismus. To ostatně dokládají některé smutné příklady z praxe. Ale ony žijí všichni z daní. A zároveň jim klesá zadlužení. Je lež, že je to likvidační pro obce. A to je likvidační? Obce budou míst stále větší příjem. Není to nic o Bruselu. Není to tak.
Já vám také děkuji. Eviduji vaše žádosti s přednostním právem. Eviduji dvě přihlášky.
Ale já jsem vlastně říkal, že s vámi jsme ten kompromis byli připraveni podpořit. Kdybychom byli stejní jako vy, to znamená, rezignovali na ústavní zákon, nechali si jenom nadpis finanční ústava, tak jsme to už prohlasovali v minulém volebním období. Ale neměli jsme opozici, která byla připravena nějaký kompromis s vládní většinou uzavřít a schválit ústavní návrh zákona. Respektive vy jste měli opozici, každá měla jinou podmínku. Byli to sociální demokraté. Ale vám se to také nepovedlo. Neříkám, že vy, ale někteří z vládních činitelů, z vládních ministrů to říkají. To je první rozdíl. V tom případě by oprávněná výtka Senátu a jednotlivých senátorů a mnohých z nás, že se k někomu chováme jinak, odpadla. My jsme přistupovali ke všem stejně. Všichni - od státu, příspěvkových organizací, zdravotní pojišťovny, obce.